Ať už se jmenuje Miloš Zeman, nebo jakkoliv jinak. Vláda těchto odborníků však nebyla ničím jiným než vládou kamarádů Miloše Zemana. Uspěli tak ti, kteří se kvalifikovali svou loajalitou k prezidentovi země, namísto těch, kteří disponovali parlamentní většinou a nabídli vládní řešení na politické úrovni.
Mnohdy máme pocit, že byly překročeny už všechny možné limity, myslitelné i nemyslitelné. Nevyřeší, řešení je na nás a na naší odpovědnosti k občanům České republiky, na naší odpovědnosti vůči Ústavě tohoto státu. Proto považuji za správné využít ústavní pravomoc a kroky prezidenta republiky nechat posoudit Ústavním soudem. Miloš Zeman dělá politiku tak, jak ji vždycky dělal. Ano, prezidentovi jde o moc a překolíkování politického hřiště ve svůj prospěch. Ale zapomíná, že má jinou roli, roli prezidenta, od kterého se čeká něco úplně jiného: důstojnost, uměřenost, oddanost zásadám a pravidlům daným zákony a Ústavou, upřednostnění zájmu státu před zájmem vlastním. Miloš Zeman takovým prezidentem nebyl, není a bohužel nebude. KDU-ČSL tedy podpoří návrh ústavní žaloby tak, jak nám byl postoupen Senátem Parlamentu České republiky, právě proto, aby každý další prezident věděl, jaká je jeho role, jak daleko může zajít, jak silně může to či ono bořit, zdržovat, odmítat, vetovat, někdy možná sabotovat, a naopak aby věděl, co prezident ze zákona a z Ústavy má a musí, k čemu je zavázán a z čeho se bude odpovídat. Je to jasná situace. My jsme tady spíše v roli nějakého pomyslného výhybkáře. Jmenování Rusnokovy vlády v situaci, kdy na půdě Sněmovny byla jasná vládní většina, bylo zjevným porušením Ústavy České republiky. A stejně tak článek 74 Ústavy říká, že prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Znovu opakuji, my zde nesoudíme, ale my zde pomáháme. Pomáháme pro všechna další volební období. A co by nám to, dámy a pánové, přineslo? My už to se současným prezidentem nějak zvládneme, více, nebo méně, lépe, nebo hůře. Ale já bych si přál, velmi bych si přál, abychom v našem demokratickém státě všichni respektovali zákony, a byli tak příkladem veřejnosti. Přeji si, abychom měli prezidenta, který ví, co může, co musí a respektuje fungující parlamentní demokracii. Poslanci KDU-ČSL, stejně jako všichni přítomní senátoři KDU-ČSL na půdě horní komory Parlamentu, podpoří to, aby tento návrh projednal Ústavní soud. Chceme žít v zemi, kde ústava není trhacím kalendářem, kde právo není ústavními činiteli ohýbáno přes koleno, jak se komu zrovna zlíbí, nebo jak zrovna vyhovuje jemu a jeho mocenským zájmům a bojům. Proto znovu opakuji, nesoudíme, ale pomáháme.
Naprosto rozumím tomu, že v pondělí je poslanecký den, který má být v kancelářích, a rozhodně nikomu nevyčítám, že se nemohl na ten stůl z tohoto důvodu dostavit. Je to tak, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat, abych si vypůjčil slova klasika.
Vážené dámy a pánové, to, co sledují zákulisní hráči v boji s prezidentem, je boj proti demokracii, proti moci lidu. Silný prezident volený občany totiž znamená silnou protiváhu politických partají a samozřejmě proti dosud silným nevoleným mocenským centrům, která českou, ale i evropskou politikou hýbou. Tou je také přímá odvolatelnost přímo voleného politika, pochopitelně odvolatelnost občany, nebo také přímá volba nebo odvolatelnost zákona, tedy referendum. Demokracie je prosazování vůle a moci lidu, ne několika manipulátorů, kteří se jen za demokracii schovávají, ale fakticky je pro ně ten nejhorší sen. Drahé dámy a pánové, jsme pro občany opravdu drazí a nevidím důvod plýtvat tady naším časem nad právním nesmyslem, který je pouze politickou a marketingovou exhibicí, která má jedné straně přinést body a druhou poškodit, vzbuzovat nenávist a rozdělovat společnost. K tomu, že jsme pro občany drazí, bych připomněl, že hnutí SPD bylo jediné, které tady navrhlo zamrazení platů politiků. Pokud chcete, aby měl prezident mantinely, aby byl odpovědný, pak ta nejlepší cesta je schválit zákon o referendu, který navrhuje SPD, ve kterém bude možné hlasovat i o odvolávání politiků. A bližší je košile než kabát. Bližší je flek ve Sněmovně než nějaká demokracie, na kterou si přece pro vás stačí jenom hrát. Dámy a pánové, prezident v české tradici je úplně jiná funkce než v sousedním Slovensku, Rakousku nebo Německu. Prezident v našem pojetí je skutečně třetí pilíř moci a díky přímé volbě je to zástupce většiny občanů vůči partajní moci. Bylo tomu tak za první republiky, bylo tomu tak mimo jiné i za Havla a je to tak i dnes. Je dobře, když je jakýkoliv náš prezident aktivní, tak jak to lidé v naší zemi od prezidenta čekají. A za sebe bych usiloval, aby měl přímo volený a nejlépe také přímo občany odvolatelný prezident větší kontrolní pravomoci proti moci parlamentní. Je úsměvné, když někdo chce být prezident a zároveň deklaruje, že bude neaktivní a funkci bere jen jako protokolární záležitost. Pokud někdo chce být VIP kladečem věnců, tak by to měl zkoušet jinde. Občané v přímé volbě naopak očekávají silnou autoritu, která je bude zastupovat vůči stranické moci. Naším cílem přece musí být posilovat demokracii a kontrolní mechanismy, které zvyšují odpovědnost těch, co vládnou. V České republice není demokracie, ale něco co politologové nazývají stranickou oligarchií. To je nezdravý model, který se zvrhává v korupční klientelistický systém. My bychom měli naopak tento model co nejvíce narušit a prosadit přímou, tedy skutečnou demokracii. To je model, který prosazuje nejen SPD, ale také z velké části prezident. Takový model je ale smrtící nebezpečí pro všechny, kdo žijí ze současného oligarchistického korupčního systému. Vím, že drtivé většině uniklo, co lidé v ulicích chtěli. Ne, nebyl to kapitalismus se zločinnou privatizací, tuneláři, bezdomovci a ani vláda stranických elit. Lidé chtěli v prvé řadě přímou demokracii, chtěli sociální jistoty a solidaritu. Nechtěli okupovat jiné země, ale chtěli rozpustit Varšavskou smlouvu i NATO a mimo jiné chtěli přímou volbu prezidenta. To všechno a ještě víc jim navzdory slibům nové elity ukradly a v naší zemi udělaly pravý opak a nejen to, a ještě mají drzost považovat se za vykladače a dědice 17. listopadu. Dámy a pánové, mohl bych tu rozebrat bod po bodu tu snůšku hloupostí v žalobě, ale myslím, že daleko důležitější je zamyslet se nad jejím skutečným smyslem, kam a proti čemu míří. Každý soudný člověk přece ví, že prezident je ze své funkce podle Ústavy neodpovědný a že prezident má sice povinnost ministra Staňka odvolat, ale také má právo požadovat za něj kvalitní náhradu a povinnost počkat s odvoláním až do doby, než mu premiér nabídne za Staňka přijatelného nástupce. Zmiňuji to opět proto, aby bylo vidět, kde je jádro sporu, zda prezident má být podřízen rozhodnutí partají a jejich úmluv, nebo svému svědomí, občanům a Ústavě. K tomu bych ještě přidal, že nám tady leží i zákon na přímou hmotnou odpovědnost politiků a všech, kdo hospodaří s veřejnými penězi.
Podívejme se do budoucna. Za tři a půl roku bude nový prezident. A vězte, že to můžou být strany ANO, ČSSD a další, které dneska podporují vládu, které budou tímto prezidentem bity, omezovány, a bude porušována Ústava v jejich neprospěch. A věřte, že pokud budu senátorem, i na vaši podporu budu iniciovat takovouhle žalobu na prezidenta republiky. Všechny ty pravicové strany jste napadli naprosto neprávem. Protože mám tři syny a mám nějakou budoucnost. Jsem schopen vidět mnohem dál. A já vám chci říct, že vy byste měli vidět taky mnohem dál, protože se to týká každého z nás. Nedávno mi jeden můj kamarád, spolužák z vysoké školy, řekl: No, tu moc, co teďka máš, to je adrenalin, co? - Pro mě je moc obrovská odpovědnost. Je to pro mě někdy i hrůza, abych nerozhodl špatně. Pro mě je moc pouze odpovědnost. A odpovědnost jsou schopni unést ti, co se nebojí. Ale tady jsme viděli útoky lidí, kteří se báli. Kdo útočí? Kdo kope? Ten, kdo se bojí. A někteří se báli. Senát žalobu neuměl udělat jinak. Nikdo tu žalobu nedělal. Neexistuje precedens, neexistuje vzor, neexistuje nic, čeho se Senát mohl chytit. Senát se snažil s nejlepším vědomím a svědomím vypracovat něco, co by bylo přijatelné i pro vás a co by tady sloužilo jako jakýsi vzor pro budoucnost. V tomto směru si myslím, že Senát odvedl výbornou práci a vůbec si nezasloužil ty útoky, které tady na něj zazněly. Myslím si, že každý by měl hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Závěrem prosím všechny, aby se zamysleli nad tím, kdy budeme mít podobnou příležitost si něco do budoucna nastavit. Já si myslím, že teď nastala vhodná doba. A na základě tohoto vás všechny prosím, abyste tuto žalobu podpořili.
To bylo závěrečné slovo pana senátora Goláně. Se závěrečným slovem po všeobecné rozpravě vystoupí také paní zpravodajka, paní poslankyně Ožanová.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, úkolem zpravodaje je spíše shrnutí. Domnívám se, že je na nás samých, abychom se každý rozhodli podle toho, co jsme vyslechli, jak budeme hlasovat. Dále tady padly návrhy na způsob hlasování. Nejprve padl návrh na hlasování tajnou volbou, posléze po jménech, posléze se přiklonil pan předseda Stanjura k tomu, abychom hlasovali standardně. Je na nás, jakou volbu si zvolíme. Já se více k této věci nebudu vyjadřovat, ani nebudu doporučovat či nedoporučovat, jak by měli poslanci hlasovat. Nechám to na svědomí každého z nás.
Děkuji paní zpravodajce. Ještě otevírám podrobnou rozpravu. Jak nám řekla paní zpravodajka, zazněly dva návrhy na způsob hlasování. Ty dva návrhy, které zazněly, jsou návrh pana poslance Čižinského na tajné hlasování, návrh pana poslance Feriho na hlasování podle jmen. S oběma těmi návrhy se musíme vyrovnat hlasováním. Já jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu. Nyní jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Nyní přistoupíme k hlasování. Je zde s přednostním právem přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane poslanče.
Pan předseda Bartošek má právo požádat na přestávku pro jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL. Je to tradice v této Sněmovně, že takovéto žádosti předsedající bezprostředně vyhoví. Já tak také činím.
Dovolte dvě krátké poznámky k předřečníkovi, jedna souhlasná, druhá nesouhlasná. Nicméně rád bych připomněl znovu, co je naším úkolem. Pan poslanec Foldyna varoval před tím, abychom neodsuzovali prezidenta republiky. To prosím pěkně není náš úkol. Náš úkol není nic jiného, než buď umožnit, nebo neumožnit, aby senátní žalobu posoudil Ústavní soud. Máte tak malou důvěru v objektivitu Ústavního soudu, že se bojíte, aby se mu ta žaloba dostala na stůl? Anebo velmi dobře víte, jak by to dopadlo, a proto se bojíte?
Nyní faktická poznámka pana poslance Válka.
To si každý musí promyslet. Dokonce mám někdy pocit, že ani hnutí ANO. A pan poslanec Polčák je poslanec v Evropském parlamentu, tak možná to je ten důvod, proč ta reakce veřejnosti nebyla tak silná.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, páni ministři dva, kolegyně, kolegové. Já chápu, že může se stát ledacos, ale přece jenom není obvyklé, aby u tak důležitého tématu jedna čtvrtina poslanců a poslankyň chyběla. Ať už je pro, nebo proti. Ale myslím si, že to má nějakou důležitost a vážnost. A dovolím si tady přečíst dva sliby. "Slibuji věrnost České republice.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 A pak si dovolím přečíst slib prezidenta republiky. "Slibuji věrnost České republice.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 Protože každý občan, každá firma musí respektovat zákony, které se na ni vztahují. Já nejsem právník. Ale v této věci jsem se snažil poslouchat ty lidi, kteří k tomuto tématu mají co říci. A vycházím asi, řekněme, opírám to své rozhodnutí o autoritu, která v této věci je opravdu povolaná. A sice když jsem poslouchal v posledních měsících vyjádření předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, tak si myslím, že on v těchto věcech ty věci poměrně jasně pojmenoval. Právě fakt, že Ústava neukládá v této věci prezidentovi žádnou lhůtu, čímž argumentuje Zeman, podle Rychetského znamená, že hlava státu nemá prostor pro úvahy a má tuto povinnost splnit bez zbytečného odkladu. To říká člověk, který, si myslím, že je opravdu velice kompetentní na problematiku ústavního práva. Mimochodem, kdekoliv a kdykoliv demokraté nečinně přihlíželi k podkopávání principů státu, tedy i respektování ústavy, vedlo to následně k oslabení anebo rovnou k likvidaci demokracie jako takové, a k nástupu různých forem totalitních režimů. V minulosti tady byly u předchozích prezidentů také určité pochybnosti, jestli i oni nevybočovali z rámce Ústavy. A proto jsem přesvědčen, aby pro budoucnost se tady v těchto věcech i právě formou posouzení, které by měl provést Ústavní soud, v těchto věcech udělalo jasno. Pak je to také otázka nerespektování soudů v kauze novináře Peroutky. Tady mě mrzí, že pan prezident prostě neuměl přijít a chlapsky říci: Spletl jsem se. Omlouvám se. A bohužel ten soud zbytečně se musel odehrát. Pan předseda Faltýnek tady měl velké emotivní vystoupení. Cítil se býti tady potřísněn láskou a byl z toho celý mokrý, jak on sám říkal. Přiznám se, na mě to tak nepůsobilo. A hlavně když pan Faltýnek říkal, že tady není definice, která by říkala, co to je hrubé porušení Ústavy. Tak ona už tady dneska jednou zazněla a já ji tedy znovu odcituji, protože ta definice je dána. A jasně říkají: Jednorázové porušení pravidla či principu zásadní důležitosti, ale také opakované porušování Ústavy, které v důsledku podvrací ústavní systém.
Téma domácí zdravotní péče je dlouhodobé, vrací se nám i na výbor pro zdravotnictví. Organizace nás oslovují. Vím, že dnes proběhlo jednání na ministerstvu. A jde o to, že domácí zdravotní péče vlastně poskytuje možnost lidem zůstat doma, i když jsou často i velmi těžce nemocní. Současně ulevuje přetíženým nemocnicím, aby zkrátka nemuseli být ti lidé hospitalizovaní. Proto mě zajímá, zda provede Ministerstvo zdravotnictví přehodnocení současného systému plateb pro domácí zdravotní péči, zda zvýší hodnotu bodů pro ty příslušné odbornosti. Takže tak jak to dnes je, to je neudržitelné. Poskytovatelé jsou ve stále hlubších problémech a lidé nemají tu domácí péči, na kterou by měli mít i právo, a navíc je to levnější.
Já také děkuji. Paní ministryně odpoví na vaši interpelaci písemně. Než pozvu dalšího řečníka, seznámím vás s nějakými omluvenkami. Prosím.
Děkuji za slovo. Jistě si pamatujete předpověď počasí, kdy byla sdělována pouze teplota, tlak a stav srážek.
Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně. A než pozvu dalšího řečníka, tak zde opět mám nějaké omluvenky. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přítomná, ale prosím, můžete mi vysvětlit, co máte proti vlastnickému bydlení? Musím říct, že mě tento radikální postoj poměrně dost překvapil a také zaskočil. To mě vede k následujícím otázkám: Co vám tak vadí na tom, že se lidé chtějí zodpovědně sami postarat o vlastní bydlení? Co vám také vadí na tom, že mnozí nechtějí platit za půjčení cizí nemovitosti, ale chtějí investovat do vlastního majetku? Vy jste řekla, že budoucnost vidíte v nájemním bydlení. Ale když budete znesnadňovat přístup k vlastnickému bydlení, budete jen zvyšovat poptávku po nájemním bydlení, a tím i cenu nájemného. Zmenší se tak prostor pro soukromé úspory a investice lidí, kteří budou muset platit vysoké nájmy za půjčení cizí nemovitosti. Váš plán ve svém důsledku povede ke snížení životní úrovně majetkového zabezpečení lidí a střední třídy. A tak se chci zeptat: Proč chcete, aby lidé ztráceli svoji finanční nezávislost, a co vám vadí na osobním vlastnictví? Děkuji za odpověď.
Já to vezmu asi od toho, abych odpověděla konkrétně na otázku. Postarat se o vlastní bydlení není to samé jako vlastnické bydlení. My samozřejmě čelíme velkému celospolečenskému problému, že spousta lidí bohužel na vlastnické bydlení nedosáhne. Proto je snaha státu posílit maximálně nájemní bydlení a družstevní bydlení. Stát musí bohužel reagovat na to, co se tady stalo v roce 1991, kdy stát převedl obcím více jak 600 tisíc bytů a obce všechny tyto byty prodaly.
Většinová shoda přítomných právníků byla na tom, že aktuální žaloba je právní text, který si zaslouží posouzení Ústavním soudem. Stejně tak byla většinová shoda na tom, že prezident republiky posouvá náš systém od parlamentního k semiprezidentskému. A pokud k tomu budeme mlčet, pak takový posun, byť odporuje naší Ústavě, akceptujeme. Diskuse byla o tom, jak široká má žaloba být. Prokázat jakýsi koncepční přístup k destrukci našeho ústavního systému. Rozdílné názory panovaly na to, jaké skutky ze žaloby jsou nejzávažnější. Někdo za ně považoval kauzy neodvolání ministrů, jiný udržování vlád bez důvěry u moci. Ovšem shoda byla na tom, že žaloba skutky hrubého porušení Ústavy obsahuje. Konečně také rezonoval názor, že v situaci, kdy je ze strany prezidenta nesporně destruován ústavní systém České republiky, měl by Ústavní soud i na základě předkládané žaloby stanovit mantinely pro výkon prezidentské funkce. A nezamlčím ani diskutovaný názor, že aktuální situaci v první řadě mají řešit politici. Zejména premiér, který submisivně přenechává své pravomoci prezidentovi. Tedy taková odborná diskuse se vedla. A projednávaná žaloba z ní vyšla se ctí.